Prosím pana poslance Šincla a připraví se pan poslanec Farský.
Tak já použiji oblíbený argument současných vládních politiků: za to může minulá vláda. A já bych chtěl vzkázat panu poslanci Dolejšovi prostřednictvím pana řídícího, že naopak já spoléhám na to, že majitelé a management mají rozum a že vědí, jak ty firmy vést. A když se podíváte do daňových výnosů a podíváte se, jak se plnil státní rozpočet v kolonce daně z příjmů právnických osob, tak loni byl mimořádně vysoký nárůst, letos to pokračuje. A přitom v tom zákoně ta povinnost není. Je to naopak. Pokud to ten konkrétní majitel či management považuje za rozumné a vhodné, tak to klidně může udělat. Jenom bych si vyprosil, abychom neříkali, že osvícení majitelé a podobné ironické posměšky... To jsou ti, kteří plní příjmovou stránku rozpočtu, kterou pak zejména naše levice tak ráda na té výdajové straně rozpočtu rozdává.
Zákon o zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách fungoval téměř 22 let a fungoval bez problémů. Nebyly žádné problémy. Nebyly žádné problémy. Nevidím důvod, proč teď najednou by tady měl být nějaký bytostný zájem, že by toto přestalo existovat. Druhá poznámka, která tady zazněla. Ale tuším, že tady zazněl podnik Škoda. Věřím, že to byla mladoboleslavská Škodovka. Tak bych chtěl tady uvést na pravou míru. V mladoboleslavské Škodovce fungují dvě odborové organizace. Obě se dohodnou. Jsou zastoupené ve vedení firmy a nečiní to vůbec žádné problémy. Uvedu krátký příklad. I to je o přístupu zaměstnavatelů. Zvažte i toto prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přestože většinou naše vztahy byly konfrontační, tak to vůbec neznamená, že by TOP 09 nebrala vážně sociální dialog. My opravdu nejsme připraveni hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu. Já pokládám i z velmi pravicového hlediska za nesmírně potřebné o tom vést diskusi a tento návrh nezahodit pod stůl jen tak z první vody.
Já vám děkuji, pane předsedo. Já vám také děkuji. Prosím.
Já již nechci prodlužovat tuto debatu. Ale dobrovolně, přátelé.
My budeme také hlasovat dobrovolně.
Nikdo se s faktickou poznámkou nehlásí ani s přednostním právem.
Kolegyně, kolegové, já se tady trošku zabydlím. Já jsem si všiml, že to někteří dělají. V Německu si taky jezdím nakupovat. Já jsem vyrostl v Čechách, žiju v Čechách. Oslovím si dva, tři, čtyři kamarády, které znám, nebo invalidy nebo kohokoli, důchodce, jestli by nešli pracovat -
Ale jsou tam vlastníci a akcionáři, kteří rozhodují o tom, jak ta společnost funguje. Obráceně to vůbec nemůže fungovat. Já jsem pracoval v Microsoftu a vždycky jsme dostávali na veškeré úrovni všechny informace, které jsme potřebovali pro to, abychom mohli zodpovědně provádět svoji práci. Každá rozumná společnost svoje zaměstnance informuje. Na to ale nepotřebuje zastoupení v dozorčí radě. To, co se tady chystáme v tomto okamžiku dopustit, je něco, co opravdu potenciálně chod té společnosti bude paralyzovat. Ale to je věc státu. Stát jako hospodář nic moc. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne.
Vážené paní a pánové, já bych prosil všechny své kolegy a kolegyně, abychom zvažovali některé argumenty. Nebudu to dělat, protože respektuji Ústavu České republiky, že všechny vlastnické formy jsou si rovny. A v tomto ohledu i ochrana vlastnického práva státu, kraje, obce, veřejnoprávní korporace, byť by to třeba byl nějaký fond nebo zdravotní pojišťovna, tak má stejnou ochranu. A že někteří manažeři ve státních podnicích jsou mnohem lepší než v soukromých podnicích, na to bych snesl mnoho důkazů. Já si říkám, že ne, protože jsem nic takového nezažil, a to jsem ve své advokátní praxi nejen zakládal akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, ale i jsem byl u jejich vyhlašování konkurzů, a to i tak velkých firem, které tady potom při té podivné privatizaci v 90. letech probíhalo díky tomu, jak se chovali zakladatelé, byť to byla ministerstva.
Já vám děkuji, pane místopředsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem ve svém příspěvku rozhodně nezpochybňoval formy vlastnictví, které jsou chráněny Ústavou. A opravdu znovu upozorňuji na to, jak ten Telecom fungoval. Já jsem pracoval v jejich orgánech na vysoké úrovni, to znamená, že mám zkušenosti s tím, jak tyhle věci fungují, a znovu si dovolím varovat před jakoukoliv formou rozšiřování účasti zaměstnanců na tom, jak má fungovat jakýkoliv podnik v jakémkoliv vlastnictví - ať státním, nebo soukromém.
Já vám také děkuji. Já se tedy táži, zda někdo další chce ještě vystoupit v obecné rozpravě. Jestli tomu dobře rozumím, pane zpravodaji, po ukončení rozpravy? Ještě jednou se tedy táži, kdo se případně hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj a potom pan navrhovatel.
V tom já nevidím nic hrozného.
Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, ale žádám vás o ztišení!
Ale vkládají možná do toho podniku lidský rozum. To, že za to jsou finanční prostředky? Ivan to tady řekl - 20 tisíc, někde více, možná že 100 tisíc. Já teď nebudu jmenovat ty firmy. To je můj názor a to je jiná parketa. Ale tohle je o něčem jiném. Tohle je o tom, že do rozhodovacích orgánů této společnosti akciové, ať už o počtu lidí tisíc...
Prosím, máte slovo.
Podstata je skutečně v tom, že on má sloužit jako jakási ochrana občanů proti zvůli moci výkonné. A pokud se podíváme na to, kdo je oprávněn podávat ústavní stížnosti, tak zjistíme, že to jsou právě ty subjekty, které jsou na tom zákonodárném procesu z Ústavy účastni. A má to svoji vnitřní logiku. Ombudsman není účasten na zákonodárném procesu. Kterýkoliv soud může při posuzování individuální žádosti přerušit řízení a postoupit aplikovaný zákon pro jeho rozpor s Ústavou k Ústavnímu soudu, aby byl posouzen.
Prosím, máte slovo.
To je totiž to, čemu já nerozumím. Protože pokud se na to podívám v kontextu Ústavy a státovědy, na jedné straně mám Parlament dvoukomorový, vládu, prezidenta. Tyto všechny subjekty jsou zúčastněny na legislativním procesu, a je tedy přirozené, že jako jeho účastníci mohou podávat ústavní stížnost, tak aby založily oprávnění Ústavního soudu, aby zafungovaly jako negativní zákonodárce, a rušil zákon. Takže kde je ta přiměřenost? Děkuji.
Tak tam zcela jasně bylo řečeno, že právě zaměstnanci se účastní určitým podílem, třetinovým, na zastoupení v dozorčích radách právě obchodních společností. Tento návrh, který tady byl předložen skupinou poslanců, tak má podporu i poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Je totožný s volebním programem, s kterým šla Komunistická strana Čech a Moravy do voleb. Bude to velice vstřícné gesto, které ocení nejenom odborové centrály působící v České republice, ale i samotní zaměstnanci. A bude to signál k tomu, že i
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky.
Pane předsedající, dámy a pánové, tady se mluví velice obecně. Já bych chtěl uvést konkrétní příklad ze své zkušenosti, kdy silný vliv a účast zaměstnanců v podstatě poškodily firmu. Já jsem kdysi měl firmu, kterou jsem založil, producentskou firmu, byla to televizní společnost. A měl jsem volnou kapacitu, to znamená kamerový řetězec, všechna potřebná zařízení, měl jsem volného kameramana. Já jsem mu nabídl, že mu v podstatě okamžitě nasadím kameru, kdy to bude potřebovat, to znamená, že to bude aktuální. Byl to zpravodajec, zpravodajství má být aktuální. Chci ještě zdůraznit, že pochopitelně nasazení toho mého kamerového řetězce bylo mnohem levnější než v německém prostředí. Pak si osondoval situaci ve své mateřské redakci a přišel a byl velice zklamaný. Říkal bohužel, nejde to. Silný vliv odborů, mají do toho co mluvit zaměstnanci, kteří sedí v různých správních orgánech a podobně.
Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, tento návrh lze za určitých okolností označit jako sněmovní evergreen. V novém a podstatně rozšířeném návrhu vidím ovšem i jisté rozpory, na které bych rád upozornil. Navrhovatel předpokládá, že maximální částka, kterou by musel stát vynaložit ze státního rozpočtu, je 222 mil. korun. Podle jiných informací se v minulosti jednalo o asi 80 případů, které nebyly dořešeny. Předkladatelé sami nejsou schopni vyloučit také možnost, že se nepřihlásí další žadatelé, kteří podle původního zákona neměli na odškodnění nárok, a tudíž o něj nežádali. Dalším problémem je záruka, že mezi žadateli nebudou i ti, které bychom rozhodně odškodňovat neměli. Toto v návrhu vůbec není řešeno. Také se naskýtá otázka, do kolikáté generace máme tuto restituci - jde totiž jednoznačně o restituci - vyplácet a pokračovat tím vlastně jistým způsobem i v dalších restitucích. Žádáte, aby byl váš návrh schválen již v prvním čtení bez projednání ve výborech. Chápu argument o časovém odstupu, nejsem však nakloněn unáhlenému projednávání návrhu. Za sebe jsem připraven hlasovat pro postoupení návrhu výborům ke standardnímu legislativnímu procesu. Děkuji za pozornost.
Ano, omlouvám se.
Prosím pana poslance Junka, aby se ujal slova.
Ale opravdu ty věci, které zazněly, nejsou úplně relevantní a nemůžu s nimi souhlasit.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zákon tu máme od února 2015 a když přijde na řadu, tak já nemůžu mluvit.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, pro vás měla tady připraven příběh jedné rodiny, abych vám to na tom příběhu vysvětlila, čeho se to vlastně týká.
Pan navrhovatel. Prosím, máte slovo.
Já budu velmi krátký, děkuji za slovo.
Také ne. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím. Ano, i o tomto návrhu budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Tímto končím projednávání tohoto bodu.
Ale platný zákon o obchodních korporacích v tomto směru ani dnes nebrání takovéto možnosti formou stanov akciové společnosti. S ohledem na existenci monistického systému struktury statutárních orgánů akciové společnosti, to znamená, že zde existuje jen správní rada, nikoli dozorčí rada, zavedenou zákonem o obchodních korporacích je nově navrhována obdobná právní úprava volených zástupců zaměstnanců i do správní rady akciové společnosti.
Pan poslanec Jaroslav Borka v rozpravě nyní se svým stanoviskem. A připraví se pan poslanec Ivan Pilný.
Ta se prostřednictvím Lisabonské smlouvy stala součástí primárního práva Evropské unie, a je proto přímo právně závazná i pro Českou republiku. Navrhovaná právní úprava tedy nevyplývá z žádných norem evropského práva, které by byly pro Českou republiku závazné, a tedy navrhovanou úpravu nelze odůvodňovat povinností České republiky jako členského státu Evropské unie, takovou právní úpravu přijmout. Primární otázkou, která je s předložením návrhu nutně spojena, je otázka důvodu navržené právní úpravy, když tato není tedy založena pro Českou republiku na závazných normách Evropské unie či mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Jistě se jeví v rámci sociálního státu chvályhodnou myšlenka potřeby informovanosti zaměstnanců o obchodní společnosti, která je jejich zaměstnavatelem. V neposlední řadě nelze pominout ani skutečnost, že cílem navržené právní úpravy by měla být nejen možnost kontroly akciové společnosti ze strany jejích zaměstnanců, ale i zpětná vazba mezi zaměstnanci a akciovou společností. V důsledku této právní úpravy provedené platným zněním zákona o obchodních korporacích ztrácí primární předpoklad navržené úpravy tedy jakýkoliv smysl. Důvodová zpráva k poslaneckému návrhu se dovolává praxe v evropských státech. Je však třeba poznamenat, že například ve Velké Británii a jí právně blízkým státům je zastoupení zaměstnanců ve vrcholných orgánech zcela cizí. Z těchto důvodů navrhuji vrátit zákon zpět zpracovatelům.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Abych se přiznal, já jsem pozorně poslouchal jak vystoupení pana předkladatele, nebo zástupce předkladatelů Jardy Zavadila, tak pana zpravodaje. Těch důvodů, které tam zazněly, nebylo moc, nicméně já bych řekl ten hlavní, z našeho pohledu principiální. Je pravda, že vláda zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko, nicméně já bych tady použil dvě konkrétní citace ze stanoviska vlády. Přečtu: Za prvé. To je naprosto v pořádku. Čili to je z mého pohledu jeden z dalších argumentů, proč to nenařizovat zákonem. Nicméně právo na informace je trošku jiná kapitola než podíl na řízení společnosti. Když se podíváte na obchodní zákoník, tak ten jasně definuje dozorčí radu. Já bych opět zacitoval: Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva a na činnost společnosti obecně. Její členové jsou oprávněni nahlížet do veškerých dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetnictví a rozvahu. Já bych se s dovolením, kolegové, vrátil ještě ke stanovisku vlády. Není jisté, zda i společnostem, které využily možnost konstruovat dozorčí radu jako jednočlenný orgán, má být uloženo mít alespoň tříčlennou dozorčí radu. Takže tolik jenom velmi stručně stanovisko za náš klub. Kolegové mě určitě doplní. Mě zaujal ten návrh, který zazněl na konci od pana zpravodaje, vrátit tento materiál k přepracování.
Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Šincl a připraví se řádně přihlášený pan kolega Ivan Pilný.
Děkuji, pane předsedající. A toto na hlasování samozřejmě nic nemění, ale je to pro jasnost, pro přesnost, že jsem u hlasování 66 měl v úmyslu hlasovat "ano".
Nyní v rozpravě pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, už tady dopoledne zaznělo v jiných souvislostech, že možná vyrábíme příliš mnoho zákonů, které zasahují do života občanů a regulují je. Bylo to sice v souvislosti s potenciální regulací nebo úpravou internetu, kde jsem s tím nesouhlasil, ale tady se dopouštíme, nebo potenciálně se máme dopustit ještě něčeho daleko horšího. My totiž zasahujeme do života a provozování soukromých společností. Začnu Českým Telecomem. V Českém Telecomu v dozorčí radě byla povinně třetina zaměstnanců. O to se ucházela řada zaměstnanců, protože za to bylo v té době 30 tisíc měsíčně, za to, že si šli jednou za dva měsíce sednout na dozorčí radu. Vzpomínáte si na to, jak fungoval Český Telecom, zejména ti, kteří čekali na telefonní linku pět let? Pak jsem také pracoval pro společnosti Microsoft. Někdy začátkem 90. let bylo v Německu povinně zavedeno, že každá společnost, která má více jak 25 členů, musí mít povinně odbory. My jako čeští zaměstnanci, když jsme chtěli pracovat v sobotu nebo v neděli na rozpočtu, když jsme tam byli pozváni, tak jsme museli žádat německé odbory o to, abychom mohli vstoupit do budovy, abychom mohli pracovat.
Žádám zvlášť levou část sálu o ztišení. V případě, že máte něco důležitého, co potřebujete řešit, požádám vás, abyste šli do předsálí, aby zde byl klid na projednávání jednotlivých bodů.
Mám dobré zkušenosti s postavením některých lidí v těchto dozorčích orgánech. Prostě abychom se k tomu stavěli jako trošku nepřátelsky. Přece ti lidé, kteří pracují ve firmě, mají největší zájem na tom, aby tam vydrželi, aby pracovali co možná nejdéle, aby jim ta práce zůstala. Nikomu to nevadilo, to je potřeba si říct. To je debata, o které si myslím, že je správná. Děkuji vám za pozornost.
A pro pořádek - omlouvám se, pane zpravodaji - již je ukončena obecná rozprava. To znamená, nejsme již v režimu faktických poznámek.
Samozřejmě i já ctím odbory a znám podniky, kde jsou silné odbory, a ty automaticky jsou v dozorčích radách těchto společností a nemají s tím vůbec žádné problémy. Jsou i ve vedení. A to jsme v rozporu s panem inženýrem Pilným.